Velice krátce k těm věcem, které byly konstruktivní, snad velice krátce i k těm, které konstruktivní nebyly. Jsou země, které jsou lepší, jsou země, které jsou horší. To je úplně normální. To funguje jako jednotka, funguje to dohromady, takže takhle to je. Na jazykových mutacích se pracuje. Takže prosím neříkejme, že se na to mělo použít něco jiného. Registrace, kterou tady říkáte, jak je možné, že je někdo zaregistrován, a přitom není zarezervován. To je záměr prosím. Systém SMS, jak tady bylo už řečeno, bude spuštěn v průběhu tohoto týdne. Já bych nesmírně poprosil, abychom se tomu vyhnuli. Kolik z vás, kolik z nás prosím používáme Windows? Zbytek Mac. Kolikrát jste nadávali na Windows? A budeme říkat, že jsou Windows blbé? Určitě nebudeme. Takže prosím vás, vraťme se trošičku k nějaké té konstruktivní kritice. Ale já nechci, abychom se na sebe hněvali.
Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Ještě jednou prosím o klid.
Děkuji, pane předsedající. - pro obživu a zajištění základních potřeb, jako je například bydlení. Tito lidé tedy řádně platí svým věřitelům výživné nebo příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě. Právo neprávo, zákon nezákon. Doposud chyběly jakékoli povinnosti pro exekutory, plátce nezabavitelných částek, banky. Tuto část si prosím, kolegové a kolegyně, zapamatujte, protože se k ní chci později vrátit.
Tak já vás ještě jednou požádám o klid!
- nebo neochotně zaměstnávali. Nejen ke svému neprospěchu a neprávem, ale logicky k neprospěchu věřitelů a splácení dluhů. Jak říkám, žádné dobrodiní. Za mě se stane dalším dlužníkem na druhou. K tomu chráněné účty směřovat nemají.
Děkuji, vážený pane předsedající. Rozhodně nevytváří žádné prostředí pro to, aby si povinný mohl nakládat s penězi, jak chce, a nenabádá ho k tomu, aby neplatil nějaké dluhy.
V některých opravdu vzniká pocit, že na jejich reakce se zapomíná, a jenom ta data mohou poukázat na to, že tomu tak není, jak před chvílí řekl pan ministr. Dejme tomu, že to nespadne, ten systém, že budou dostatečné kapacity. Ale jsme schopni nabídnout reálné termíny těmto zájemcům, reálné termíny, kdy se mohou rezervovat? Já se obávám, že ne. Změnil názor možná i pod tíhou toho, že hejtmani a primátoři ukázali, že takový projekt má smysl. A já jsem už toho 22. prosince jménem občanských demokratů a našich kolegů v naší koalici říkal, že problém bude opačný. Nebo že hrozí, že bude opačný problém: že ti, kteří se chtějí nechat naočkovat, nebudou mít šanci se nechat naočkovat v tom čase, o kterém si myslí, že by to pro ně bylo nejlepší. A bohužel jsme v tomto stavu a musíme společně udělat všechno pro to, abychom zájemce z těch prvních skupin uspokojili co nejdříve, a pak mohou nastoupit ty další skupiny. A my se musíme snažit společně je přesvědčit, aby to udělali, aby se očkovali. Myslím si, že to je úkol nám, kteří věříme, že je to cesta k návratu do normální společnosti. Ano, jsou mezi námi , kteří tomu nevěří. To není politická otázka, to není politický spor. Ten vedeme o daně, o dávky, já nevím o co. Děkuji za to, že ten bod jste umožnili projednat hned jako první. Jenom tak mimochodem, dneska podobnou debatu vedou naši kolegové na půdě Evropského parlamentu.
Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. A než budeme pokračovat, kolegu Vondrákovi musím říct, že ještě nebyla otevřena rozprava, čili faktická poznámka není možná. První přihlášená je paní Olga Richterová, která je pověřena klubem Pirátů s přednostním právem vystoupit za jejich poslanecký klub. Připraví se místopředseda Okamura.
K tomuto tématu stručně shrnu: jako Piráti jsme se snažili být velice konstruktivní. Od 6. prosince jsme se snažili komunikovat o konkrétních připomínkách v přípravě na vakcinaci, na celou tu strategii. Je jasné, že to je velká logistická operace. Je jasné, že v téhle zemi s tím nebyla konkrétní zkušenost. Ale současně je už také nad slunce zřejmé, že země, které se připravovaly od léta, to zvládly. Sousední země budovaly, připravovaly se tak, aby měly všechno připravené, hotové na začátku prosince, kdy se očekávala první schvalování vakcín. Kdybychom začali s přípravou v létě, tak by to bylo možné odhadnout. A tahle příprava zkrátka začala pozdě. Já teď přečtu dva dotazy, které mi chodí od lidí, jako příklad toho, jaký je ve veřejnosti zmatek. A sice: "Olgo, kde bych našla přehled, kolik který kraj dostal vakcín?" Lidé si samozřejmě myslí, že to je běžně dostupné. Jsou to konkrétní dotazy na praktické uživatelské problémy. A to už je něco, co jsme předvídali, předvídali jsme to už v připomínkách, které jsme během tří dní dali dohromady na výzvu vlády, ať reagujeme na navrženou strategii v lednu, na začátku.
Takže prosím, pane kolego. Ještě jednou prosím, abyste se usadili na svých místech a umožnili vystoupení svému kolegovi.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, nepamatuji si, že bychom lednovou schůzi zahajovali už v ostré volební kampani. Skutečně nečekaně brzké vyhlášení voleb způsobuje, že nejenom tato schůze, ale všechny následující řádné i mimořádné schůze už budou v rámci volební kampaně. Já pokládám za racionální a taktické, aby v takovém případě nadále ve Sněmovně v diskuzi vystupovali dominantně ti poslanci, kteří se budou ucházet o hlasy voličů v letošních volbách, což já, jak známo, nejsem. Rozhodl jsem se proto, že svůj mandát ukončím dnes. Dovolte mi proto, abych se s vámi rozloučil, abych se omluvil jednomu každému z vás, kdo se snad někdy mým vystoupením cítil osobně dotčen. Ujišťuji vás, že to nikdy nebylo osobní, vždycky to bylo v zápalu politické diskuze. Přeji vám hodně zdraví v těchto časech, radosti z práce a také občas trochu legrace.
Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. Vážené kolegyně, vážení kolegové, někteří poslanci odcházejí, někteří přicházejí.
Prosím o klid, kolegyně a kolegové.
Kolegyně, kolegové, já bych to vrátil na zem. V Izraeli masově očkují a nakažených stále více a více přibývá. V Izraeli, protože je to srovnatelná země s námi, mají naočkováno daleko více lidí, a přesto mají tyto problémy. A je to dané novým druhem koronaviru, který se k nim rozšířil a masově se šíří dál. Tím chci jenom upozornit na to, že to nejdůležitější je předpokládat tento nový druh koronaviru, který k nám dorazí. Takže mluvit o nějakém rozvolňování, odstraňování roušek je podle mě absolutně nesmysl.
Nyní pan poslanec Jiří Kobza s faktickou poznámkou.
Nicméně nic z toho se nestalo. A myslím si, že to je neomluvitelné, protože v té době už byla k dispozici veškerá data k tomu, co se chystá. Není ochotná hledat něco, co bude fungovat.
Máte slovo, pane poslanče.
Je fungující struktura primární péče. Tam dostávají přes fungující systém distribuce očkovací látky. Tím jenom odpovídám na tohle. A jinak souhlasím s tím, že praktici mají všechny informace. Já ani sám o své mamince nevím všechny informace, které ví její obvodní lékař.
Připraví se kolega Čižinský. Máte slovo, paní poslankyně.
To, že je tady nějaký systém, který se vytvořil, a můžeme se o něm dohadovat, to je věc druhá.
Vím, že na sebe reagujete, ale zásadně tak dělejte prostřednictvím předsedajícího, nebo tady ten pořádek neudržím.
Děkuji. Já bych také tedy prostřednictvím předsedajícího zareagoval na své předřečníky. Já jsem rád za to, že jsou velká očkovací centra. Ohledně kolegyně Všude jsou obětaví praktičtí lékaři, kteří jsou ochotni se do toho zapojit. Já nevolám po povinném zapojení, volám po dobrovolném zapojení. Je možné to rozvézt. To mě nikdo nepřesvědčí, že to možné není. My jsme to prakticky ověřili. Ulehčilo by to nemocnicím. To nepůjde jinak než zapojit praktické lékaře.
Nyní pan poslanec Pavel Plzák.
Reaguji na pana kolegu Čižinského. To je 100 lidí na den.
Proto vás prosím, abyste tento pozměňovací návrh tak, jak vám byl předložen, podpořili.
Zpravodaj garančního výboru pan poslanec František Navrkal je přihlášen do rozpravy, takže předpokládám, že vystoupí v rozpravě. Otevírám tedy rozpravu.
Vážené dámy a pánové, máme tady před sebou zákon o evidenci skutečných majitelů. Hnutí SPD samozřejmě prosazuje a podporuje, aby bylo transparentně jasné, kdo je koncovým příjemcem dotací z Evropské unie. Proto jsme podpořili a podpoříme sněmovní verzi. Nikdo z nás nepochybuje, že se dotace nejen u nás, ale v celém světě zcela účelově zneužívají k obohacení těch, co dotace umí, na úkor těch, co je neumí. A hlavně těch, co je platí, tedy drtivé většiny prostých občanů. Problém je v prvé řadě v nastavení dotací, které část trhu zvýhodňují a část diskriminují. Dotace soukromým podnikatelům jsou vysloveně diskriminační a do svobodného trhu nepatří. Námitku, že nám to zakazuje ta či ona směrnice z Bruselu, neberu. Tohle je naše země, tady máme právo sami si rozhodovat. A tím nemyslím Sněmovnu, ale občany České republiky, kteří jsou jedinými suverény a pány naší země. Není to Brusel, ať už vámi schválené směrnice říkají, co chtějí. Nikdo nikomu z vás, kdo jste ve jménu Bruselu tyhle odpudivé směrnice schvalovali, nedal právo zbavit naši zemi svrchovanosti. Nikdo z občanů vám nedal právo zbavit občany moci nad jejich vlastní zemí a státem. A jedinou politikou Bruselu je ovládnout Českou republiku a strávit ji ve prospěch těch, kdo skutečně Brusel ovládají. Nejde samozřejmě jen o dotace. Naposledy jsme to zjistili u vakcín, kdy k našemu překvapení jsme se dozvěděli, že Česká republika nemůže samostatně schvalovat vakcíny, protože toto právo má jen Brusel. Je to hanba. Děkuji za pozornost.
Seznámím vás s omluvou. Nyní vystoupí pan poslanec František Navrkal, připraví se pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám pěkný večer. Dále se v případě zakázek zpřesňují určité věci. A to byl údajně jediný důvod, proč to nebylo již přijato.
Moderna a další vakcíny, které budou, věříme, v brzké době k dispozici, potom nejsou dodávány přímo výrobcem, ale budou dodávány distributory. V současné době dobíhá výběrové řízení na Modernu, výsledek teď k dispozici nemám, ale vznesl jsem dotaz na zdravotní pojišťovny, kdo je tím distributorem. Dovolte mi nyní souhrnný přehled o tom, jak doposud očkování probíhalo. Jedná se o data o očkovaných, která jsou zadávány do modelu ISIN - očkování, a to v reálném čase dle možností očkujících center. Usnesením vlády byl dán požadavek na to, aby očkující zařízení zadávala do tohoto systému data nejpozději v den, kdy očkování proběhlo. Česká republika tedy není tím, kdo by očkoval nejvíce v Evropě, ale v žádném případě není tím, kdo by očkoval málo nebo nejméně. Očkování probíhá průměrně tak jako ve většině ostatních zemí. Denně je v pracovních dnech vykázáno 10 až 11 000 očkovaných. Očkování v naprosté většině aplikací sleduje stanovené prioritní skupiny. Může se samozřejmě - je mi to líto, sám jsem z toho i ve svých organizacích už musel vyvodit i personální důsledky, ale je to velmi málo časté podle informací, které máme - že by docházelo ke zneužívání. Naopak. Očkování v naprosté většině aplikací sleduje stanovené prioritní skupiny. Zbývajících asi 11 % osob středního až velmi mladého věku - jedná se zhruba o 10 000 osob mladších 29 let - jsou povýtce medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrových místech a jinde ve zdravotnictví a starající se o covidové pacienty. Když se podíváte na grafické zohlednění, tak zde takový obrázek aspoň ukážu. To, co je červeně a růžově, jsou lidé ve zdravotnictví, to ostatní jsou lidé mimo zdravotnictví. Opět ukážu obrázek. To, co je růžové, jsou ženy, to, co je modré, jsou muži. Důvod je dvojí. Jednak víme už z předcházejících průzkumů, že zájem v ženské populaci je větší než mezi muži, ale zejména je to dáno tím, že zdravotnictví je výrazně feminizováno, a tudíž velká část zdravotníků, kteří se očkovali, logicky byly ženy. Registrace je seznamem zájemců o očkování, rezervace pak seznamem těch, kteří očkovací termín mají přiřazen. Na zkultivování tohoto přístupu a na zjednodušení tak, aby to bylo co nejpohodlnější právě pro seniory, se postupně pracuje, ještě se to dále vylepšuje a budete o tom informováni. O tom nyní detailně hovořit nebudu, ale tato jednání probíhají zejména s krajskými koordinátory, s vedeními jednotlivých očkovacích míst a pravidelně i s hejtmany, naposledy během dneška. Já si myslím, že pro orientační seznámení s těmito informacemi je to asi jako úvod, věřím, dostatečné. A chtěl bych také upozornit na to, že pravidelné informace o tom, kolik je v kterém kraji očkovaných, jaká je jejich struktura podle věku a dalších parametrů, dostávají denně krajští koordinátoři. A dohodli jsme se rovněž na tom, že budou tuto informaci od dnešního dne dostávat i hejtmani, aby ji měli k dispozici.
Současně prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib paní poslankyně. "Slibuji věrnost České republice.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
A nyní bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Černochovou a poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou. Dává mi znamení, že jo. Děkuju. Takže budeme hlasovat, aby byli ověřovateli určeni paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová a pan poslanec Stanislav Berkovec. Budeme muset hlasování opakovat. Já vás všechny odhlásím. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Ta technická chyba se stala z toho důvodu, že bylo nutné odhlásit pana poslance Kalouska ze systému, a tím se to zkomplikovalo. Budeme opakovat hlasování o ověřovatelích. Znovu: návrh je pan poslanec Stanislav Berkovec a Markéta Pekarová Adamová. Přihlášeno je nás zatím málo, prosím, abyste se přihlásili. Tak už tedy zahajuji hlasování. Konstatuji, že jsme ověřovateli 79. schůze Poslanecké sněmovny určili Stanislava Berkovce a Markétu Pekarovou Adamovou. Takže nejprve zařazení nového bodu - ochrana nejvíce ohrožených skupin obyvatelstva. Kdo je proti? Hlasování číslo 10, přihlášeno je 171, pro 55, proti nikdo. Návrh přijat nebyl. Nyní hlasujeme o zařazení nového bodu s názvem otevření škol. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Tento návrh nebyl přijat. Paní poslankyně Langšádlová navrhuje zařazení nového bodu s názvem Investiční dohoda mezi Evropskou unií a Čínou. Zahajuji hlasování. Tento návrh nebyl přijat. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Paní poslankyně ještě alternativně navrhuje v pátek jako první bod. Po již pevně zařazených bodech. To znamená ten bod 35 po již pevně zařazených bodech. Návrh přijat nebyl. Omlouvám se panu poslanci Výbornému.